Prosím o ztišení v sále.
A co jí zbývá? Já jsem si sám připravil vystoupení ke stavu legislativní nouze, jestli je, nebo není. Za mě prostě není, není tam důvod, a chtěl jsem vám to tady vysvětlit, ale vy mi nechcete ten prostor dát. Tak to prostě je, tak se s tím smiřte!
A já ještě - pan premiér moc nespěchal na tu Evropskou radu, když nastupoval. Teď se podívejme na ten ČEZ, to je jediné, co nám zůstalo. Banky jsou různé. Téměř nic nám nezůstalo, všechno je pryč, všechno odešlo. Takže co nám zůstalo? S tím nová vláda nedělá nic. Takže je tam lithium, je tam 20 % plynu, je tam pronájem LNG terminál. To je - ano, může někdo říkat, proč jsme to neudělali my? No zkrátka protože nikdo si neuměl představit, že se stane, co se stane. Já vám chci jen dobře. Důchodce - taky nic, žádná reakce. A co udělal pan Stanjura? Tady se píše, Právo: "Ministr financí Zbyněk Stanjura při schvalování daně z neočekávaných zisků loni v listopadu odhadoval, že stát na ni jen v případě bank letos vybere zhruba 33 miliard korun. No, to když jsme byli na ministerstvu, tak to Finanční správa kontrolovala, jestli si tihle zahraniční investoři neodsávají pod různou záminkou a nesnižují základ daně. "Dotčené banky zřejmě přistoupí k různým formám optimalizace, aby letos svůj daňový základ snížily. "Mimořádná daň se bude vypočítávat ze zisku z předchozího roku. Ale vždyť si ho kupte nejdřív, kupte si ho a uděláte skvělý byznys pro tuto zemi a pro všechny. Takže to, co si myslím, že je strašně důležité, nemluvě o tom, že ČEZ má nerozdělený zisk 200 miliard, 200 miliard! Já nevím, proč jsme byli takoví servilní, nebo jak je to vůbec možné? A samozřejmě, vyšší emisní cíle pro zemědělce znamená pro ně vyšší náklady. To se logicky promítne na cenách pro spotřebitele. Na sklonku potravinové krize, kdy jen v posledním měsíci vzrostly ceny zemědělských výrobků o 3 %, je to vskutku výborná zpráva pro lidi. Emisní povolenky. České předsednictví pod vládou Petra Fialy ale dohodlo pravý opak. Systém nejen že nezastavilo, ale rozšířili ho na další oblasti včetně vytápění budov. Ano, takže budeme platit i emise za budovy. To znamená, že je to určitá ekologická daň. V praxi to bude tak, že distributoři energií, plynu a jiných fosilních paliv budou muset nakupovat emisní povolenky a to se samozřejmě lidem promítne na jejich fakturách elektřiny. Je to moc i pro zelený Evropský parlament, který po českém předsednictví chtěl, aby udělalo výjimku pro domácnosti, protože i ten se bojí nedozírných sociálních dopadů, ale toho se naše vláda nebojí. To je fakt neuvěřitelné. Takže další zdražení pro lidi, kteří budou jezdit s obyčejnými auty na benzin a naftu. Jde navíc pouze o špičku ledovce. No to jsem zvědav, jak tohle může fungovat. Tato uhlíková daň má fungovat tak, že by podle úředníků zdražila výrobky firem ze třetích zemí, které ho nevyrobily dostatečně ekologicky. A kdo to bude posuzovat? A já se ptám, jak to budeme kontrolovat? Ano, tady je to napsané, kolik například čínská firma vytvořila při výrobě emisí. Úplně postavené na hlavu. Za 300 milionů let. Takže tohle je budoucnost Evropy. Český Senát kritizoval stejně jak my. Takže ta solidarita je - ano - často na tiskovkách, ale v realitě? Pan premiér nám sliboval evropské rozhodnutí k zastropování cen, hlavně tedy plynu. Zkrátka se nedohodli, ale dobrý. Potom přišlo české předsednictví, že zastropuje plyn. Jestli je to úspěch? Fungování energetického trhu - vždycky jsem fascinován, jak tady někdo tvrdí, jak my si určujeme, jaký plyn sem teče. To je bývalá část státní podnik Transgas. O tom se nepíše, o tom se nemluví, ale je to hustý. Pan premiér to nechal všechno na svém ministrovi.
Nemohu ale připustit váš přístup k věci: Tak si tu dělejme, co chceme, a případně nás potom srovná Ústavní soud, a nás právní řád a jednací řád nezajímá. Tenhle přístup opravdu nemohu přijmout vnitřně. To se asi shodneme. Ale co jsem ještě opravdu nezažil, že tady fakticky dochází k tomu, že když něco navrhne koalice, je to koaliční návrh, tak se o tom hlasuje a může se o tom hlasovat, a když něco navrhuje opozice, tak se o tom ani nemůže hlasovat, nepřipustí se to. Víte, tady vždycky platilo, a jedno, kdo byl v koalici, kdo v opozici, nakonec při těch obstrukcích se to muselo nějak ohnout, když to řeknu takhle lidově.
Nyní je přihlášená paní poslankyně Štefanová, následuje pan poslanec Hendrych.
Chápu, že je nás více, i mí kolegové už to tady zmiňovali, ale mám potřebu se k tomu také vyjádřit. V podstatě jste nám tady, pane mistře, vyčetl, že jsme řekli, jak budeme jednat, co budeme dělat, a pak jsme přišli a to přesně děláme. Toto totiž znamená férové jednání. Ale podle mě ten náš přístup je naprosto fér a normální. Ale rozhodně se chci ohradit vůči tomu, aby tady někdo říkal, že my ze sebe nebo z vás děláme blbce tím, že jednáme fér.
Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem to myslel tak, že pan ministr Šalomoun nebyl tady u toho pultíku. Včera dvě minuty pohovořil, řekl, že nemá čas, že se musí omluvit z pracovních důvodů, že využije pouze faktickou poznámku. Já bych očekával, že když sám řekl, že nemá čas včera a že tedy využije pouhých dvou minut, že se sám aktivně přihlásí a celou tu věc uvede v podstatě za vládu jako ministr pro legislativu. To se dosud nestalo. Ale na druhou stranu jsem rád, že ho tady vidím za sebou, a věřím tomu, že brzy předstoupí a vyjádří se k tomu. A já věřím tomu, že bude za chvíli vést debatu s našimi odborníky na právo.
Další přihlášený je pan poslanec Brázdil a následuje pan poslanec Babka. Pan poslanec Babka. Tak jste třetí v pořadí přednostních práv, teď jsme ve faktických. Pan poslanec Babka už přichází a paní poslankyně Peštová následuje. Prosím, vaše dvě minuty.
Jsem nerad, velmi nerad, když se to tady za tím pultem dostane do nějaké osobní roviny, určitě to sem nepatří a rád se vám omluvím. Nicméně bych vysvětlil to, co tady zaznělo z vašich úst, a to, co zaznělo z mých úst. To je Sněmovna suverén, ať rozhodne, a dělali jsme to taky. Ale nikdy jsme to neudělali při potvrzování trvání stavu legislativní nouze, to jsem tady zdůrazňoval. A proto jsem řekl, že lžete, když říkáte, že jsme pokrytci. Já si myslím, že jsme si to vyjasnili. Já se vám omlouvám, můžeme si podat ruku. Nicméně to, že nejsme pokrytci, když tady kritizujeme to, že jste nás zkrátili na právech a omezili naši řečnickou dobu, je pravda, protože my jsme to nikdy neudělali.
Paní poslankyně Peštová, následuje paní předsedkyně Schillerová, všechno faktické.
Nevím, jestli je v sále, prostřednictvím vás. Vy srovnáváte nesrovnatelné. On už to tady řekl jeden můj předřečník ohledně EET, které šlo v řádném legislativním procesu, nebyl tady vyhlášený legislativní stav nouze, obstruovali jste 270 dní. A já říkám: Když nás neznásilní většina, vytrváme, nemíníme obětovat seniory.
Co jsme udělali v posledních letech? Podpora dosáhla 4 miliard korun. SFPI má program vlastního bydlení, který umožňuje využít prostředky na podporu vlastního bydlení pro lidi do 40 let. Půjčky pro mladé, přináší ale řadu novinek a rozšiřuje okruh žadatelů. To bylo ale zastaveno. Potom je tady ještě program na rekonstrukci stávajícího obecního bytového fondu. Já jsem na to pyšný. Já jsem tady prosadil dva zákony - EET a zahrádkářský zákon. Když jsem ho prosazoval, tak jsem říkal paní Richterové, která nás tady učila, jak je to s covidem, tak jsem ten zahrádkářský zákon... Proč o tom mluvím? To byla obrovská chyba. Zákaz prodeje půdy cizincům si Česko vyjednalo při vstupu do Evropské unie před sedmi lety. "My nepodporujeme prodej půdy cizincům, ale máme vážné obavy, že k takovému vývoji může dojít, uvedl Janda." Novela, kterou nyní dostane k projednání Senát, má začít platit dnem vyhlášky ve Sbírce zákonů. Takže zemědělec má hektar a on si rozhodne, co si tam dá, a je to jeho rozhodnutí. Takže tyhle dvě fatální chyby zapříčinily to, že dneska nejsme soběstační. Takže proč se někdo diví teď? Kdo tady rozhoduje? Když někdo říká, že rozhoduje, tam chodí takový pán - nechci říkat jeho jméno radši - který normálně brutálně lže. Nechci to ani tady moc rozvádět, ale ať to pan... já myslím, že pan ministr, musím ho pochválit, že s tím cukrem, že to udělal dobře. Takže ty nesmysly...
Paní poslankyně Eva Fialová je další, která je přihlášena, poté pan poslanec Patrik Nacher a poté pan ministr Jurečka.
Takže bych se chtěl zeptat, co na to říká ministr spravedlnosti, na to, co se tady odehrává, pokud mě ministr spravedlnosti poslouchá. Neposlouchá! Ale abych neztratil - mám půl minuty za sebou. Konečně reakce na pana ministra Jurečku. A když se teoreticky domluvíme a v září se změní valorizační mechanismus, úplně se změní, teď budu teoretizovat, tak ten váš scénář nenastane, to není pravda. Takže těch 58 miliard, o kterých mluvil Karel Haas, to nenastane. Do budoucna! Vy pořád říkáte, co tady bude kumulativně za deset let. To ale není pravda!
Fakticky snížíme! A to už je úplně jiná debata. Vy tady mluvíte dneska o nějakém legitimním očekávání - tam už by to byla nabytá práva a do toho opravdu už vstoupit nelze. To je to podstatné, co se snažím vysvětlit.
Děkuji.
Zahříváme se, debata nám proudí. Ty důchody mají růst, protože rostou náklady a porostou. Ony vždycky porostou. Přece nemůžete říct, že 600 miliard je nějaká škoda! Prostě bude dráž, vždycky bude nějaká inflace, a ty důchody mají růst. Všichni jednou budeme staří a nemocní, to je jedna jistota, kterou máte. Budeme staří, budeme nemocní, možná budeme bezmocní. Jsou státy, které mají mnohem větší procentuální částku, co se týče výše důchodu oproti jejich předcházejícímu příjmu v životě. Ať se stanoví prostě vyšší základ a bude vyšší základ, ale také je všechno dražší, a pak se změní valorizační rámec. Já nejsem odborník, ale přece tohle je úplně logický selský rozum! To nemůžete označit za škodu a nemůžete to chtít řešit ve zkráceném řízení teď během pár dnů, ačkoliv přece to musíte vědět dlouho dopředu, i ta inflace se věděla dlouho dopředu. Bavíme se tu o zkráceném řízení, to je ta podstata. Že to tlačíte... Jediný důvod, proč to projednáváme, je, abyste to stihli, žádný jiný důvod neexistuje.
Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, tak já jsem si tady našel ty body, kdy to můžeme udělat, a hledal jsem, jestli tady nebylo zemětřesení v uplynulých dnech - zatím nebylo. Nějaká povodeň zatím nebyla. Já jsem ekonom a neškolte mě v tom, jak to funguje. Takže to musíte vyrovnávat spolu a budeme se bavit, o kolik procent je to navýšení důchodů oproti tomu neočekávanému příjmu.
Jen na to tedy upozorňuji a nastavuji zrcadlo. Bohužel, podobných charakteristických znaků se objevuje v poslední době mnoho a nevím, co je tedy vaším konečným cílem. Prozatím jsou tady na tapetě důchodci, podnikatelé, vlastníci nemovitostí. Takže apeluji tímto velmi důrazně na standardní projednávání tohoto zákona. Děkuji za pozornost.
Tedy Česká republika dokáže obnovit svoji armádu za moderní techniku, moderní vybavení, díky tomu, že tato pomoc je profinancována, ať už ze strany evropského rozpočtu, anebo USA. Dohledejte si ta data, je to zjevné, takže neříkejte tady nepravdy, nešiřte tady lži, neočerňujte vládu z něčeho, co se nikdy nestalo a nestane.
Takže pan vicepremiér Jurečka začíná, poté pan poslanec Lang a poté pan poslanec Vondráček.
Já za to moc děkuji a budu rád, když potom i tu odpověď budou kolegové z SPD šířit i přes své sociální sítě, protože to je velmi důležité. Budou tady platit pravidla, která platí standardně ve všech jiných případech, jak pro české občany, to znamená nutnost splnit dobu pojištění, to znamená být tady na pracovním trhu, legálně odvádět, dneska je doba pojištění 35 let. Ale v globálu musí zase naplnit tu podmínku 35 let.
Já teď jsem poslouchal pana Jurečku. Anebo už s nimi počítáte, že to budou vaši potenciální voliči, proto jste k nim možná tak štědří, štědřejší než k našim seniorům? Ale já bych chtěl říci, že sice jsme tady schvalovali nějaké lex Ukrajina I až lex Ukrajina X, ale jak s nimi počítáte, že tady zůstanou, ti lidi? Tady máme nějaký cizinecký zákon, máme tady nějaké podmínky, ti lidi musí tady splnit určité věci, a ono to není tak jednoduché, že vy si tady řeknete, půl milionu lidí tady zůstane.
Dalším z přihlášených s faktickou poznámkou je pan poslanec Vondráček, poté pan ministr Jurečka a poté pan poslanec Foldyna.
Děkuji za slovo. Nám ta debata začíná trošku uhýbat k jiným tématům, než je to, o čem bychom se měli bavit. Nám to až tak nevadí, že, v tuto chvíli, nicméně všechno je stejné. Je tady pan ministr Jurečka proti nějaké opozici a teď tady budou vystupovat faktické poznámky. Pozor, s malou výjimkou - máme tu ministra spravedlnosti, ten tady minule chyběl večer.
Administrativní centrum Letňany, jasně. Říká, tady, všichni tam sedí. Klára Dostálová mi vždycky vykládala, že když měla jednání a někdo tam hrál na kytaru nebo bubnoval, tak mu dala nějakou stovku, aby chvilku mlčel. A proč sedí na Staromáku? Měli jsme skvělý projekt, uvolnily by se stovky bytů, vznikla by muzea a je to normální. Další projekt - sídlo Ředitelství silnic a dálnic a Správy železnic na Smíchovském nádraží, obrovské synergie, ano, že by byli všichni na jednom místě. Invalidovna vypadla. Císařské lázně jsme taky objevili náhodou a snad se to dokončí. A taky, když už se konečně dostaví dálnice do Karlových Varů - nechápu, proč to někdo neřešil hned po revoluci, když... Ale já nechápu, proč. A samozřejmě ta přehrada, nejenom že je to zásobárna vody, ale samozřejmě je to pro lidi, je to rekreace, je to turistika, je to všechno - a hlavně v období sucha se mají vybrat ty lokality, a než se začne příprava výstavby přehrady, tak to trvá samozřejmě léta. Takže je to škoda. Byly tam velké synergie, ale ten rezortismus samozřejmě tam byl kontraproduktivní. Omezení kvality a dostupnosti služeb v oblasti zdravotnictví. Tady mám ještě - neřeší se status umělce v oblasti kultury, zpackaná - nekonečný příběh - transformace České pošty. Samozřejmě ta lobby zvítězila.
Ale já mám hlavně problém s jinou věcí.
O tom se bezprostředně hlasuje. To znamená, vy jste námitku opravdu tady tím nemyslel? To jste naopak vyvrátil, tak si to rozmyslete.
Slyšel to celý sál. Já jsem dal dva návrhy. Námitku. Dobře, ale řekl jsem to i ve svém předešlém vystoupení.
Počet přihlášených se již ustálil. Zahajuji hlasování o předložené námitce. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut, tedy námitka byla zamítnuta. Ráda odpovím. Po konzultaci s legislativou se takovéto jednání dá považovat už za chování, které odporuje jednacímu řádu.
Tady stále mezigenerační problém, důchodci - není žádný problém. Problém je bydlení. Navíc nabídku bydlení mají primárně řešit obce a města.